Byl to poslanecký návrh zákona připravovaný nejdříve panem ministrem Dienstbierem a potom na Ministerstvu vnitra. My jsme pouze měli k tomuto návrhu některé zásadní připomínky a některé z nich skutečně vládní koalice akceptovala a tehdy nám umožnila, abychom pro tento návrh hlasovali. Nicméně zdůrazňuji, že to byly některé připomínky. Bohužel pan ministr vnitra, který je teď garantem služebního zákona, tady teď není na projednávání tohoto zákona. Ale pak je otázka, proč se měří rozdílným metrem.
Děkuji panu poslanci Plíškovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje.
Jenom krátká reakce na vystoupení pana poslance Plíška.
Děkuji panu senátorovi a nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Je tady žádost o odhlášení všech, odhlašuji vás tedy všechny. Zahajuji hlasování o přikázání tomuto výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Je to hlasování 240, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro 134, proti žádný. Organizační výbor nenavrhl přikázat návrh jinému výboru. Pan poslanec Stanjura navrhl výbor pro veřejnou správu.
Jde zhruba o 150 lékařů a je to kvůli nebezpečí kolapsu posudků příspěvku na péči a posuzování stupně invalidity. Pan předseda výboru pro sociální politiku s tím souhlasí.
Děkuji.
Vím, že to v obecné rozpravě padlo, ale mám pocit, že tady ne.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Kolegyně a kolegové, já jsem taky jeden z těch, který připodepsal návrh zákona, který projednáváme, a velmi mi záleží na tom, aby byl schválen, a stejně tak jako těm, co tady mluvili přede mnou.
Já vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Nyní pan ministr Jurečka s přednostním právem a poslední přihlášený v rozpravě pan kolega Kudela. Slovo má pan ministr zemědělství. Prosím, pane ministře.
Takže tolik jenom pro korektnost, abychom si tyto věci uvědomili. Nicméně teď se podívám na tu samotnou podstatu. Já nemám žádný dotační titul. Nemám žádný nástroj, jakým způsobem takovouto kompenzaci mohu udělat. Není tady žádný notifikovaný dotační titul. Takže prosím poslance, kteří tímto argumentují - nebylo to s námi projednáno, nikdo nám takový úkol nedal a já takový nástroj nemám. Takže nepoužívejme argument něčeho, co stojí na vodě.
Děkuji panu ministru zemědělství Jurečkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan kolega Michal Kučera. Pan kolega Kudela jako řádně přihlášený ještě posečká.
Já jsem se teď v televizi dozvěděl, že čekáte, že z toho bude 18 miliard. Tak zkuste ty peníze vzít třeba z těch 18 miliard.
Myslím si, že to o tom vůbec není. Jsme ve stavu, kdy projednáváme návrh zákona, kterým se některým chovatelům omezí, ba přímo zakáže jejich chovatelství. Je to proti chovatelům hospodářských zvířat. Jsou to pracovití lidé, kteří se věnují svou činností chovu kožešinových zvířat. Je to každodenní náročná zodpovědná práce. A my dneska rozhodujeme o tom, zda těmto lidem vezmeme předmět jejich činnosti, jejich chovatelství. Přesto jejich počet postupně ubývá. Já se domnívám, že tento zákon, který přijímáme, je v naší legislativě nadbytečný, a budu hlasovat pro jeho zamítnutí.
Děkuji panu poslanci Kudelovi. To byl poslední přihlášený v rozpravě. Ale máme ještě přihlášky faktické - pan kolega Fiedler, pan kolega Kalousek, pan kolega Hovorka, to jsou faktické poznámky. Potom s přednostním právem - ano, ale po faktických poznámkách, pane předsedo.
Pohled pana předsedajícího byl tak škaredý, že já budu opravdu krátký. To bylo velmi správně řečeno ode mě, že tady je mnoho jiných zvířat, která jsou také chována v podmínkách, které nejsou jim přirozené, a těmi se vůbec nezabýváme. Čili z tohoto úhlu pohledu mi to opravdu připomíná jako alibistický návrh, který řeší jen to, co je populární, co chceme slyšet, a takhle si zakrýváme oči a nechceme vidět to ostatní.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Od chvíle, kdy jsem se hlásil do podrobné rozpravy, už uplynul nějaký čas.
Děkuji.
Takže se omlouvám, ale teď řeknu několik čísel pro záznam. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Stručné odůvodnění návrhu je uvedeno v tomto dokumentu.
Také děkuji.
Prosím pana poslance Jandáka.
Dobrý večer, pane předsedo, dobrý večer, dámy a pánové, budu velmi stručný.
Také děkuji. Prosím pana poslance Raise a po něm pan poslanec Adámek.
Dobrý večer. Navržená úprava jde tedy proti trendu vzdělanosti společnosti a volného šíření informací.
Také děkuji.
Bohužel jaksi nebylo schváleno usnesení jako takové a považuji za správné vás s tím seznámit.
Je to prostě určitý krok, který je posunem směrem k něčemu, co už je v řadě evropských zemí uzákoněno. Je to proces a nepochybně jde krůček po krůčku. Je to krok v rámci určitého procesu. Samozřejmě že chovatelé budou vesele chovat dál, že se po přijetí tohoto zákona nedočkáme toho, že budou zavírány masny, že každý z nás bude nucen ke coming outu a prohlásí se za vegana, ale že jde o to, že se nemají chovat konkrétní zvířata, tedy šelmy. Jsme v prvém čtení.
Než dám slovo přihlášenému Petru Kudelovi, mám dvě přednostní práva, přednostní právo pana zpravodaje a pana ministra zemědělství.
Předkládaný návrh zákona zakazuje chov a usmrcování zvířat primárně tam, kde je za účelem získávání kožešin. Otázkou je však, čeho chceme tímto zákazem chovu v České republice dosáhnout. Problémy vyplývají i ze samotného znění zákona. Zakazuje se chov a usmrcování zvířat primárně za účelem získání kožešin.
Některé pravidelné rušitele tohoto jednání asi budu jmenovat. Doufám, že tady bude chvilku klidu a pan zpravodaj bude moci dokončit své vystoupení.
Ministerstvo zemědělství má přijmout vyhlášku, podle které se nemusí ztráty kompenzovat, aniž by zákon stanovil nezbytná kritéria meze pro takovouto prováděcí novotvorbu. Pokud by tento můj návrh neprošel, dovoluji si navrhnout prodloužení lhůty na projednání ve výboru o 30 dnů.
Ale věřte mi, že kdokoli z vás budete mít přilepenou jakoukoli politickou stranu tady na čele, tak to budete mít složitější s tím, abyste se do médií dostali. Proto je mi sympatické to, co tady říkal pan poslanec Vácha, že do toho už fakt nikomu nic není. A když na to kýve ministr kultury, který říká - ano, to tam dejte, to je v pořádku... Ale už to s tím fakt nesouvisí. Tak co se bude dít? Narazili jsme na to, že to velmi úzce souvisí s nepříliš dobře propracovanou, nebo téměř neexistující koncepcí cestovního ruchu, protože se to samozřejmě týká i dalších a dalších oblastí. Ale neměli bychom zabíjet živou kulturu. Myslím, že ne všichni víte, co tento návrh přináší. Úmyslně neříkám zamítnutí, protože jsem přesvědčený o tom, že dobrý zákon potřebujeme.
Děkuji, pane předsedající. Ale on ani nemohl být. Ale ono to tak absurdní není. Vezměte si člověka, který má televizi, kouká se zásadně jenom na Ordinaci v růžové zahradě, ale platí České televizi koncesionářský poplatek. Všichni s tím souhlasíme, protože si říkáme, že chceme veřejnoprávní televizi.
Myslím si, že oni sami vědí nejlépe, kolik zbytečných předpisů zejména směrem k centrálním orgánům musí vyplňovat. Možná to někdo i sečte. Nic dál se z toho neděje. A v takové té horlivosti zejména kolegů z levice, že smluvní plat je něco špatného, jsme to šmahem odmítli, a pak vznikají opět praktické problémy. Já nevím, která je to novela, ale určitě to není první novela, kterou projednáváme. To, že to řeší jeden konkrétní problém, neznamená, že nemůžeme debatovat o jiných problémech, které jsme tam ať už vědomě, nebo nevědomě způsobili. A pro každého člena vlády je přece ideální, pokud jeho úřad je profesionální a dobře pracuje. To, že pak vykonává politická zadání a politickou vůli konkrétní vlády, je naprosto jasné a přirozené. Takže neměl bych obavy z těch změn. Neměl bych vůbec obavy z otevření státní služby úspěšným lidem z jiných oborů, čemuž zatím úspěšně bráníme.
Nyní prosím s faktickou pana poslance Pilného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Takže já to velmi vítám.
Prosím, máte slovo.
Byly to naše pozměňovací návrhy. A my nejsme v tak schizofrenní situaci jako mnozí vládní poslanci, kteří v dobré vůli něco navrhnou, pak se vládní většina domluví že ne, a pak ani pro svůj vlastní návrh nehlasují. Takže to fakt není pravda. Opravdu ne. Pokud to společně změníme, tak je to dobře. Ale těším se na to, až mi ukážete tu sjetinu.
Děkuji a prosím pana zpravodaje s přednostním právem.
Nejdříve bych chtěl uklidnit pana předsedu Stanjuru, že jsem nikdy nebyl zaměstnancem státu s výjimkou mandátu, ale to se nedá považovat za zaměstnanecký poměr. Předtím jsem buď podnikal, nebo jsem byl advokátem. A přiznám se, že nemusí mít podezření, že bych se chtěl do služeb státu kdykoli v tomto smyslu jako úředník hlásit. Ani potom, ani potom, jak na mě gestikuluje pan předseda Stanjura. My rozhodně jako celek, nikoli jako koalice, ale jako celek jako výbor neposuzujeme jednotlivé návrhy podle toho, kdo je předkládá. A já to nepovažuji za něco mimořádného. Poslední věc - krátce se vyjádřím ke smluvním platům. Určitě tu debatu veďme. Já bych snad ani neměl problém s tím principem, ale bohužel zkušenost mluví jasně. V minulosti tady byly smluvní platy. Ale upřímně řečeno, většinou to nebyli žádní odborníci. Podívejte se na další ministerstva. Rozhodně nejsem přesvědčen, že institut smluvních platů by se osvědčil. Bohužel byl zneužit. Byla zneužita dobrá myšlenka, která měla umožnit to, aby někteří lidé, kteří by jinak pro stát nepracovali, získali odměnu, za kterou byli ochotní státu sloužit. Ale proto se na tu věc dívám velmi opatrně. A myslím, že se jí nebrání nikdo. Ale osobně ta negativní zkušenost mě natolik zasáhla, že takový návrh zatím nepovažuji za ten, který bychom měli v tuto chvíli podpořit. Ale veďme tu debatu.
Nyní prosím s faktickou pana poslance Kučeru. Prosím, máte slovo.
Pokud někdo dosáhl extrémní výšky ve zneužívání smluvních platů, tak to byla sociální demokracie za dob ministerského předsedy pana Paroubka, pokud si všichni dobře pamatujeme. A my toho člověka prostě ze soukromé sféry nejsme schopni zaplatit a nejsme ho schopni přitáhnout.
K dnešnímu dni materiál ke koncepci jazykového vzdělávání nebyl projednán v poradě vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podle informací, které mám, bylo jeho projednávání dokonce staženo z programu v minulém týdnu. V tuto chvíli tedy ani po dlouhodobém, dalo by se klidně říci mnohaletém slibování není jasná závaznost materiálu Ministerstva školství ke koncepci jazykového vzdělávání a ministerstvo opětovně nehodlá nic řešit. Není jasné, jak bude koncepce financována, kdy a jaké výzvy budou konečně vyhlášeny. Nyní se k těmto nečinícím osobám paní ministryně školství připojila definitivně také.
Nyní prosím s přednostním právem pana ministra Mládka. Prosím, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych spíše pro záznam a pro příští schůzi chtěl sdělit následovné. Ministerstvo průmyslu a obchodu podalo sněmovní tisk 936, což je zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.
Prosím, máte slovo.
Podobná zásadní smlouva s názvem TTIP se chystá mezi Evropskou unií a USA a opět není veřejnost s obsahem této zcela zásadní dohody seznamována, přestože některá ustanovení podle všeho mohou mít fatální následky. Smlouvu CETA schválila 12. října i česká vláda. Já osobně si na to nevzpomínám a vzhledem k tomu, že kvůli Valonům se dělaly úpravy textu na poslední chvíli, k tomu ani dojít nemohlo. A co víc? Poslední verzi smlouvy po úpravách na žádost Belgie samozřejmě neschválila ani česká vláda, natož český Parlament. Ptal jsem se svých poradců, zda česká vláda měla právo podepsat takovou smlouvu a obejít Parlament. Odpověď zněla: To nikdo nemůže posoudit, protože konkrétní oficiálně schválený text nikdo nezná, a proto není nikde veřejně dostupný. O Mexiku nemluvě. Měla na to vůbec právo? Vláda by měla Parlament informovat o obsahu smlouvy CETA. Měla by veřejně na internetu zpřístupnit celý aktuální oficiální překlad smlouvy a měla by vysvětlit, jak je možné, že finální znění smlouvy, která byla podepsána za Evropskou unii, tedy i za Českou republiku, ve výsledku neschvaloval ani český Parlament, ani česká vláda, ale pouze úředníci v Bruselu. Měli bychom vědět, zda skutečně smlouva neobsahuje pasáže, které by bouraly suverenitu rozhodování České republiky ohledně povolování zboží, které odporuje české legislativě. A ptám se, zdali je pravda, že smlouva CETA obsahuje také části ustanovení týkající se autorského práva a jeho vynucování, které je podle dostupných zdrojů téměř totožné s těmi, jež obsahovala kontroverzní dohoda ACTA, kterou nedávno zamítl Evropský parlament.
S přednostním právem pan ministr Mládek.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych skrze paní předsedající k návrhu pana poslance Okamury. Není pravda, že vláda neschvalovala smlouvu CETA. Vláda smlouvu CETA schvalovala včetně veškerých deklarací, které se k této smlouvě váží, protože jedna věc je smlouva samotná a druhá věc jsou vysvětlující prohlášení, která byla vytvořena. Takže nevidím důvod, proč bychom neměli postupovat, jak je plánováno. Smlouva je v tuto chvíli schválena, je veřejná. A pak to bude probíhat tak, jak to probíhá u těchto smluv, že Parlament je dostane k projednání, dostane samozřejmě celou smlouvu k dispozici jako sněmovní tisk, dostane dopadové studie, a pak bude probíhat ratifikační proces. Co se týká smlouvy TTIP, smlouva TTIP nebude zjevně stižena za Obamovy administrativy. A předpokládat, že bude stižena dříve než smlouva CETA, je velmi nerealistické. Smlouva TTIP je vyjednávána tři roky a dovolím si tvrdit s plnou zodpovědností, že doba projednávání smlouvy TTIP bude delší než projednávání smlouvy CETA, která je nesrovnatelně jednodušší než smlouva mezi EU a Spojenými státy.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Dobrý podvečer, pane předsedající, pane ministře. Více k tomu rozvedu v obecné rozpravě, do které se tímto hlásím.
Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Mám do ní čtyři přihlášky. Začínáme přihláškou pana poslance Miloše Babiše.
Děkuji za slovo. Dovolte, abych se vyjádřil k poslaneckému návrhu zákona na ochranu kožešinových zvířat. Tuto poslaneckou novelu nejlépe vystihují mé články, které jsem prezentoval v periodikách a v odborných časopisech pod názvem Tradiční politické strany nejvíce chrání kožešinová zvířata před volbami. Myslím si, že tento nadpis článku plně a pravdivě vypovídá o problematice, která před námi stojí. Tak jak se opakují dějiny, tak i tento zákon přichází opět na pořad Poslanecké sněmovny. Jistě si mnozí z vás vzpomínají, že podobné snahy tu už byly v minulém volebním období a rozdělily Poslaneckou sněmovnu na ochranáře a neochranáře. Mohu vás ujistit, že i já byl zděšen těmito děsivými výjevy. Politik, který má zodpovědně hovořit o dané problematice, se musí sám přesvědčit, jaká je skutečnost. Proto jsem navštívil tři chovatele bez předchozího ohlášení. Chovatelé nebyli mou návštěvou zaskočeni. Naopak, žádali mě pouze o naprostou anonymitu ze strachu před dalšími útoky aktivistů. Jistě sami dobře víte, co tento nepůvodní predátor dokáže v naší přírodě. Nebo útoky na osobní majetek chovatelů s výhrůžkami fyzické likvidace. Rozhodně bych nedával zelenou aktivistům, kteří na samé hranici trestných činů a někdy možná i za ní se domáhají zákazu chovů kožešinových zvířat. Jsem přesvědčen o tom, že zákaz chovu kožešinových zvířat povede k nelegálním chovům, které nebudou nijak kontrolovatelné ze strany Státní veterinární správy. Jsem si jist, že to si jistě nikdo z nás nepřeje.